Námitka byla přijata. Takže budeme podruhé opakovat hlasování o třetím návrhu pana poslance Veselého. A prosím pana zpravodaje, aby ho případně uvedl. Tak já vás všechny odhlásím. Přihlaste se, prosím, znovu svými kartami.
Jedná se o 10 miliard pro obce a 6 miliard pro kraje.
Ptám se, kdo je pro. Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty. Prosím, paní ministryně, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo.
Já vám rozumím, paní ministryně, situace je rozjitřená a už je pozdě.
Jsou to přitom často lidé, kteří jsou nyní z velké části odkázaní na pomoc státu, protože v minulých měsících se jim dostalo minimálního, nebo také vůbec žádného příjmu z jejich podnikání. Mým úkolem dnes je, abych vám vyložila všechny karty na stůl tak, jak ve skutečnosti jsou. Abyste se mohli rozhodnout s tím nejčistším svědomím. Upozorním vás na to, v čem jsou obavy nejhlasitěji prezentované pány Františkem Luklem, Stanislavem Polčákem a Janem Bartoškem přehnané. Proč si myslím, že je správné tímto zákonem právě dnes, na tomto místě, našim podnikatelům společně a spravedlivě pomoci. Připomenu, že novela zákona o kompenzačním bonusu rozšiřuje dosah tohoto efektivního nástroje pomoci podnikatelům také na společníky vybraných společností s ručením omezeným. Vzhledem k tomu, že na potřebnosti tohoto rozšíření panovala všeobecná shoda na půdě obou komor Parlamentu, zaměřím se pouze na klíčový pozměňovací návrh, který byl přijat Senátem a se kterým zásadně nesouhlasím. Kompenzační bonus byl od samého počátku rozpočtově koncipován jako vratka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, která patří mezi sdílené daně.
A jako čtvrtý bychom hlasovali o návrhu paní Vostré.
Děkuji. Prosím.
Nebo jak to přesně je? Můžu požádat, abyste to zopakoval?
Já jsem to pochopil tak, že budeme hlasovat o těch návrzích postupně, jak byly předneseny, a pokud kterýkoli z nich schválíme, tak v ten moment už nebudeme hlasovat o tom zbytku. Kdo je proti? V hlasování číslo 30 je přihlášeno 189 poslanců a poslankyň, pro 189, proti nikdo. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh. Zahajuji hlasování. Ani tento návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.
Další je návrh poslance Veselého.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
"Poslanecká sněmovna žádá vládu o předložení
Je to navíc, chápu to dobře?
Je to tedy v součtu dohromady 31 miliard?
Děkuji. Pan předseda Kováčik doufám upřesní.
Jednak prosím pěkně, připadá mi velmi neobvyklé a při jiných příležitostech se také i někteří z těch, kteří tady bezprostředně přede mnou mluvili, ohrazují, když uprostřed hlasování se znovu otevírá diskuse a vede se diskuse. Takže můžete vyjádřit hlasováním, ale nemyslím si, že by bylo dobře otevírat diskusi.
Já budu dobrota sama, ale prosím o stručnost a krátkost!
Za prvé diskuse není, ale ti, kteří mají přednostní právo, vystoupit mohou podle jednacího řádu. To není, že bych argumentoval pro nebo proti tomu návrhu, to bych se vracel do diskuse. My jsme tak odvážní nebyli, ale chtěl jsem se jenom ujistit u předkladatelů, že je to tak myšleno. Protože není to alternativa k tomu, co navrhl pan poslanec Veselý, co jsme před chvílí schválili. Takže pokud to vládní poslanci chtějí podpořit, tak chci jenom říct, že výsledek projednávání bude lepší, než jsme čekali, bude to plus 31 miliard do rozpočtů měst, obcí a krajů. Tak odvážní jsme zdaleka nebyli.
Děkuji. Já si dovolím podotknout, že jsme na počátku schválili proceduru na požadavky tady v sále, aby tahle poslední možnost nebyla vnímána jako vylučující se s těmi ostatními. Nevím, jestli pan zpravodaj to chce nějak doplnit. A pokud by to bylo potřeba nějak dál vyjasňovat, tak já bych spíš požádal o přestávku na takové vyjasnění.
Takže asi víme, o čem hlasujeme.
My bychom měli opakovat předchozí hlasování. Prosím pana zpravodaje, aby nám případně zopakoval návrh usnesení, o kterém teď budeme hlasovat. A zahajuji opakované hlasování. Kdo je proti? Pan předseda Kalousek s přednostním právem.
Dámy a pánové, na rozdíl od některých jiných klubů já jsem si ještě dneska nevzal přestávku. Jestli chcete pokračovat v těchto praktikách, může k tomu dojít.
Dobrý večer.
Děkuji. Pan poslanec znovu.
To jsem fakt nepochopil. A pan poslanec tu byl dvakrát.
Tímto způsobem by se kompenzační bonus namísto daňového bonusu hrazeného z příjmové strany veřejných rozpočtů fakticky stal dotací poskytovanou z výdajové strany státního rozpočtu. Dotační cestu poskytování kompenzačních bonusů jsme již od počátku vyhodnotili jako nevhodnou. Protože je nemožné z pohledu orgánů A udělat z orgánu, který má za úkol mimo jiné nezávisle kontrolovat dodržování rozpočtových pravidel poskytovatele dotace, není systémové a není žádoucí. Finanční správa vyřizuje žádosti prakticky obratem a to z ní dělá, jak už jsem řekla, nejlépe fungující přímou podporu pro podnikatele. Není proto překvapením, že dotační cesta byla v případě kompenzačního bonusu odmítnuta i zástupci svazů a podnikatelských komor, kteří velmi plédovali za to, aby i v případě společníků malých společností s ručením omezeným byla zvolena daňová cesta a podpora byla vyplácena formou stávajícího kompenzačního bonusu. Pokud zvažujete někteří z vás podporu novely ve znění navrženém Senátem, musím vás důrazně upozornit, že bych byla nucena, pokud by tato verze prošla - a prosím, říkám to s veškerou mírou odpovědnosti a vysvětlím to v následujícím svém vystoupení - musela bych výplatu kompenzačního bonusu okamžitě zastavit. Kompenzační bonus je konstruován jako negativní daň spravovaná podle daňového řádu. Oproti tomu výdaje státního rozpočtu se obecně řídí rozpočtovými pravidly, přičemž by bylo nutné analogicky použít pravidla určená pro dotace. Ta jsou ale založena na zcela odlišných procesních postupech, než je správa daní. Návrh Senátu tak vyvolává zásadní právní pochybnosti o tom, kterými pravidly by se vlastně správa kompenzačního bonusu měla napříště řídit. Vzniklá nejistota by dopadla nejen na státní orgány, ale zejména na příjemce kompenzačního bonusu, kteří vlastně by neměli jasno o tom, která jsou jejich práva a povinnosti, a tyto negativní efekty by byly prohloubeny tím, že senátní návrh chce uvedenou změnu provést zpětně ve vztahu ke kompenzačnímu bonusu, který byl již vyplacen, aniž jakkoli takový krok odůvodňuje či poskytuje právní vodítko pro postup v takové situaci. A do doby, než by byly zodpovězeny, než bychom našli nový systém orgánů státní správy, než bychom jej vyřešili, tak by musela být výplata kompenzačního bonusu zastavena. Přijetí senátního návrhu by tak nejen paralyzovalo stávající efektivní systém vyplácení kompenzačního bonusu, ale také vytvářelo obrovské pole pro právní nejistotu a vleklé právní spory. Došlo by k narušení legitimního očekávání ze strany podnikatelů a především k vytvoření nedůvodných rozdílů mezi nimi, mimo jiné podle toho, kdy o kompenzační bonus požádali. Nalézt i za takto změněných podmínek řešení, které by nadále umožnilo poskytovat kompenzační bonus rychle, jednoduše a efektivně, by bylo nepochybně velmi obtížné a v tuto chvíli nemohu garantovat, že by se takový výsledek vůbec podařilo zajistit, už jenom proto, že tuto cestu mám za sebou se svými kolegy. Pomyslnými rukojmími debaty o financování samospráv se bohužel stali podnikatelé postižení současnou nelehkou situací. Je to tady potřeba říct. A to, že návrh se vrátil zpět do Poslanecké sněmovny, bylo díky senátorům za KDU a hnutí STAN. Takže výsledné hlasování Senátu však svědčí o tom, že názor Senátu úplně černobílý rozhodně nebyl. Jsem si plně vědoma dosavadní nezastupitelné role municipalit a krajů při řešení situace, která nemá v novodobé historii naší země obdoby. Chci zdůraznit, že tak jako vláda operativně přistoupila k řadě opatření, aby ochránila zdraví všech občanů a omezila šíření pandemie, samosprávy pomáhaly zajistit ochranné prostředky a přispěly úctyhodným dílem k tomu, že se podařilo šíření nákazy dostat pod kontrolu.
Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane předsedající, já opětovně navrhnu zařadit bod s názvem Informace vlády k plánované podpoře společnosti Smartwings, a to na středu 3. 6. jako první bod odpoledního bloku. Pokud ve čtvrtek proběhne mimořádná schůze, bude schválen program a budeme se o tom moci bavit, tak už bude tento bod vyčerpaný, a tím pádem nám nezabere žádný čas navíc. Nicméně dnes se ty informace stále dozvídáme naprosto nesystematicky, z médií, netransparentně, stále vláda neřekla, co chce vlastně dělat. To znamená, nejde o malé peníze. Je celkem jedno, jestli by to bylo formou úvěru, nebo garance úvěru, ten princip je stále stejný. A také nevíme, jestli akcionáři vlastně vyčerpali všechny možnosti pro záchranu té společnosti. Komu vlastně půjdou ty záruky, ty státní záruky? Kdo je vlastníkem Smartwings? To vlastně nevíme, protože na čínské straně, nebo na straně toho akcionáře CITIC to vede někam do Hongkongu a tam to končí. Takže stejně ten Rainbow Investments. Takže ví to Ministerstvo průmyslu a obchodu? Ví to vláda, komu vlastně chce poskytnout garanci? To je taky věc, kterou by občané České republiky jednoznačně měli vědět, kam tedy poplují jejich peníze. Nejsou ani kritické pro tu dopravní obslužnost.
Tím jsme se dostali na závěr přihlášek. Takže tento návrh už nezazní. Zahlasujeme si pěkně, návrhů je dost. Nejprve bychom tedy hlasovali. Je zde žádost o odhlášení, které jsem právě vyhověl. Nejprve budeme tedy hlasovat o návrzích, které předložilo grémium Poslanecké sněmovny. Hlasování číslo 3, přihlášeno je 188 poslanců, pro 185, proti nikdo. Návrh byl přijat. Teď se vypořádáme s návrhy, které předložil pan předseda Rakušan, a nejprve je to návrh na zařazení nového bodu Stanovisko Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k zásluhám československých legionářů. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Pan předseda navrhuje tento bod dnes jako první bod jednání, pevné zařazení. Kdo je proti? Hlasování číslo 5, přihlášeno je 190, pro 68, proti nikdo. Kdo je pro zařazení tohoto bodu? Návrh přijat nebyl. Pan poslanec Veselý navrhuje zařazení nového bodu Kompenzace snížení daňových příjmů samospráv v souvislosti s kompenzačním bonusem. Kdo je proti? Ptám se, kdo je pro pevné zařazení takto nazvaného bodu. Tento návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh přijat nebyl. Ptám se, kdo je pro. Návrh přijat nebyl. Kdo je proti? Návrh přijat nebyl.
Chtěl bych tedy ještě jednou vyzvat, abychom všechny tyto věci vzali v potaz.
Děkuji.
Ale ta krize byla jiná. Každý se snažil, každý to nějak udělal. Takže tento argument je naprosto lichý. A teď tady máme důsledky, které musíme řešit. Každé otevření zákona o rozpočtovém určení daní je otevírání Pandořiny skříňky. To známe. A problém je v tom, že je hodně zájemců o změnu, kteří si myslí, že si polepší, a pak je hodně zklamaných, že to tak není, a další spousta naštvaných, že přišli o peníze. Ale zase abych mluvil pravdu, dařilo se poslední roky, těch investic v obcích je viditelně více a takhle je to dobře.
Pane premiére, já teď nevím, jestli jste špatně informován, nebo lžete úmyslně. Bylo v souvislosti s penzijní reformou a s druhým pilířem, protože snížená sazba DPH byla zvýšena jako zásadní finanční zdroj pro financování penzijní reformy. A protože penzijní reforma byla výlučně záležitostí centrální vlády, tak její výnos šel pro centrální vládu, a proto parametricky se upravil poměr pro obce a kraje. To byl ten důvod. Vy jste v roce 2014 ten druhý pilíř zrušili, ale ty zvýšené sazby jste si nechali. Ale občany o ně odíráte dál. Tam už máte šest let zpoždění. Taková je skutečnost.
Děkuji za slovo. To ovšem nijak neřeší dnešní problém. Pan premiér říká, že slovo dotace vymysleli v Bruselu. Já se obávám, že jsme to vymysleli my sami. Vy tam necítíte ten rozdíl, pane premiére? Proč to dělat složitě? Proč pro ty obce dělat dotace? Kdo to bude na těch malých obcích psát, ty dotační žádosti? Tam nejsou žádní úředníci, kteří by psali žádost. Tak když kritizujete dotace - a já s vámi souhlasím - tak proč chcete vymyslet nové dotační tituly? Proč se tomu pořád bráníte a říkáte, nakonec těch peněz bude ještě víc! Já s tím nemám problém. My jsme to chtěli vykompenzovat, tu ztrátu, za ten kompenzační bonus obcím, taková složitá věta. A ještě můžete říct, a my vás za to pochválíme, vyhnuli jsme se zbytečným dotačním titulům. Nebudeme to dělat tak blbě jak v tom Bruselu. Bude to nespravedlivé, bude to náročné, bude se na tom živit někdo jiný, kdo bude psát ty dotace. Potom Finanční správa je bude muset z titulu své kompetence chodit kontrolovat. Kdo je bude chodit kontrolovat? Kdo je bude vyhodnocovat? To je řešení, které vy nabízíte. A když to vymyslí vaše ministryně, tak vy to ještě, pane premiére, hájíte. Vláda to opravdu může, když bude vůle, stihnout v pondělí. Klidně to dejte do bloku s rozpravou, do půl hodiny to máte hotovo a starostové budou spokojeni. A nebylo to jednoduché. Roman Onderka byl primátor Brna v koalici s ODS. Jeho náměstci z ODS za mnou jezdili a říkali - tolik peněz chcete vzít Brnu? Platí to osm let a trefili jsme to. Zeptejte se starostů. Taková ta křivka, kterou si všichni pamatují, U nebo J, je pryč. Vyřešili jsme ty skoky. Příští týden. Bez těch dotačních titulů, jinak budete horší než v tom Bruselu. Těch 300 milionů, které by dostala Ostrava? A co ti chudáci ostatní? Pokud by chtěla, tak to udělejte fakt jednoduše. Bez těch dotací. Ne že, jak jste říkal, pan Brabec vymyslí jeden titul a paní Dostálová. Proč mají ti ministři něco vymýšlet? Jaký je smysl? Kromě toho, že chcete politicky vybírat, kdo dostane a kdo ne. Ať je tam starosta za ODS, ANO, sociální demokracii - a teď bych mohl vyjmenovat všechny strany, které jsou ve Sněmovně nebo v Senátu. A to, že mají velká města, jak tady slyším, jak šeptají za mnou - ano. Možná všichni ne, ale já jezdím v metru. Které dotuje kdo? Praha. A navíc říkám, starostové se s tím vyrovnali. Tak líp hospodařili. Možná si šetří na nějakou investici. Ale za cizí peníze. Takže není to žádná pravda.
Faktická poznámka Jiřího Bláhy.
Kolegyně, kolegové, tady zaznívá stále RUD, ale nikdo neřekne to zásadní.